Pokud totiž už na začátku vaší práce stojí pokřivená čísla, těžko může být finální výsledek uspokojivý. Zreálněte rozpočet na letošní rok! Zreálněte úspory, které plánujete na výdajové straně!
Já vám moc děkuju za slovo, paní předsedající. A já vám to hned budu dokládat konkrétními čísly a byla bych ráda, abychom stejně tak, a chtěla bych moc poděkovat všem kolegům z podvýboru pro evropské fondy, kde jsme se včera jednoznačně shodli na usnesení, kterým i apelujeme na vládu. My tady v letošním roce máme souběh dvou programovacích období. Nemale se také navýšily evropské prostředky pro Českou republiku.
To jenom, to jsou dvě čísla, která jste tam říkal velmi nepřesně. To jsem jenom citovala vlastně jeho vyjádření v době, kdy se tady projednávalo zvýšení spotřební daně na naftu tento týden. A co jste tento týden projednávali? My máme problém s protiústavním přílepkem, který je výsledkem stranické nenávisti Pirátské strany vůči našemu předsedovi. S tím máme problém. A vůči tomu budeme bojovat, byť bychom měli skončit u Ústavního soudu. To jsou vaše priority! Protože vás nic jiného nedrží. Vás nedrží nic jiného, vaši pětikoalici, než ten antibabiš. Proto musíte ustupovat vy, všechny strany, tady tomuto nenávistnému projevu Pirátské strany, proto, abyste udrželi svoji velmi vratkou pětikoalici.
Jestliže se nikdo nehlásí, v tom případě budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 66. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Já tak učiním, všechny vás odhlásím. Já počkám, až se počet přítomných v sále ustálí. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 8. února na 52. schůzi Poslanecké sněmovny, rozprava byla přerušena. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, kde jako první se hlásí pan předseda Marek Výborný.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný, ale vzhledem k tomu, že se sněmovní tisk 312 projednává poměrně dlouho, tak je třeba upravit ve třetím čtení v souladu s jednacím řádem účinnost tohoto zákona, nebo tohoto návrhu novely zákona. Prosím, aby posléze, až se dostaneme k hlasování o návrhu tohoto zákona, byl tento návrh v rámci legislativně technických úprav hlasován.
Ještě s přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek.
Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, já navážu na to, co říkala moje předřečnice paní Schillerová. A obávám se, že i teď budeme čelit dalším obstrukcím. Pokud k tomu připočteme dobu, kterou jsme strávili projednáním sněmovního tisku 110, který byl také zařazen na 16. schůzi v pátek 8. 4., opět tam byly obstrukce, tak celkově se dostáváme jenom v tomto volebním období na 30 hodin čistého času snahou obstruovat tento bod jak přímými způsoby, čili přestávkami, tak nepřímými způsoby, čili navrhováním mnoha desítek dalších bodů v den, kdy je tento návrh zákona zařazen. Celkově se bavíme o tom, že tato úprava zákona o střetu zájmů, která tady leží už od minulé Poslanecké sněmovny, nebyla doprojednána skoro tři roky. Myslím si, že by bylo slušné i v Poslanecké sněmovně, abychom nyní změnili způsob, jakým se projednává tento návrh zákona, a abychom ho doprojednali.
Abych to přeložil, politici podle koalice nesmí vlastnit prakticky už dnes vůbec nic. Média nesmí rozhodně vlastnit podle koalice, ale mohou si je kupovat, mohou si kupovat jednotlivé novináře. Naštěstí na to přišly ostatní redakce, takže to stáhli. Ale to je jenom takový dovětek k tomu, jak kdo káže vodu a přitom popíjí víno. Já jsem přesvědčen, že v současné době lidi, firmy a naši společnost trápí něco úplně, ale úplně jiného.
Kolegové, kolegyně, prosím o klid.
Děkuji. Vláda se rozhodla, že to vyřeší razantně. Konsolidační balíček a jakýsi pokus o důchodové opatření. Já jsem to chtěl dneska rozebrat a nastínit z jiného úhlu pohledu. A vezmu to bez emocí, protože jsem přesvědčen, že ten konsolidační balíček ohrozí hospodářství ve střednědobém horizontu. Já netvrdím, že některé z těch věcí, které vláda představila, se nedají krátkodobě - podotýkám krátkodobě - vyřešit tím, že drobně pomohou našemu rozpočtu. Bohužel ani to nevyjde a pokusím se vám vysvětlit proč. Navzdory tomu, že tato koalice a zejména Občanská demokratická strana postavila svoje sliby, určitě si vzpomínáte, na nezvyšování daní, a to podotýkám nejenom před volbami v roce 2021, ale i po volbách. Já bych možná rozuměl tomu, že nastala mimořádná situace a některé sliby se poopraví a drobně se pozmění. Budiž. To bych vzal. Ale ještě v říjnu roku 2022 premiér Fiala v rozhovoru pro televizi Nova - a pusťte si to, já jsem to dal na sítě, jenom ten rozhovor, nic více, nic méně, nic se tam nesestřihovalo, žádná dezinformace, čistě tento rozhovor. Trvá to jednu minutu. Jasně tam deklaroval to, že se nezvýší daně z příjmu právnických osob, že se nezvýší odvody živnostníků, že se nezvýší DPH, a do slova a do písmene řekl: nebudeme daně zvyšovat. Tam bych to možná ještě pochopil s tím, že nastaly změny. Toto řekl před pár měsíci. Tečka. O pár měsíců později se daně zvyšují tak, jak se nezvyšovaly nikdy v historii novodobé České republiky. Daň z příjmu z právnických osob. Ale k tomu se nechci vracet. Ale v každém případě jsme zabezpečili to, že se firmy mohly nadechnout a že přežily nesmírně náročnou dobu. V každém případě ale poté přišla energetická krize a tato vláda neodchytila růst cen - všichni to velmi dobře víme - ačkoliv několikrát tvrdila, že se to zvládne na evropské úrovni vyřešit. Výsledkem čehož je to, že ceny energií u nás rostly jedním z nejvyšších temp. Ale dobře. V každém případě to ale vidíme: jeden z nejvyšších růstů cen elektrické energie i plynu v České republice. A nepochybně to byl jeden z důvodů, proč rostla inflace. A reagovaly na to tak, že zabrzdily investice, zabrzdily inovace. To je naprosto přirozená věc. Jinými slovy, takto se chovají firmy, když jsou v nepredikovatelném prostředí. A to se začne pochopitelně projevovat. To, že argumentujete ústy ministra průmyslu, že vlastně ten rok 2022 dopadl nad očekávání dobře a že tady máme skvělé výsledky podnikatelského sektoru, to je známka toho, že se nechápe, jakým způsobem hospodaří zejména průmyslové podniky. Konečně podívejme se, jak dopadlo to zvýšení válečné daně. Vzpomínáte si na to, jak nám zde pan ministr Stanjura odvyprávěl 100 miliard korun, jak se to krásně zvládne?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 66. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 12. května tohoto roku elektronickou poštou. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Hayata Okamuru. Kdo je proti? V hlasování číslo 1 přihlášeno 112 poslanců a poslankyň, pro 108, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 66. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Hayata Okamuru. Ještě tu máme jednu omluvu, pan ministr Šalomoun se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů. Toliko omluvy. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 66. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze. A nyní tu máme přednostní práva k návrhu pořadu. Jako první je přihlášen pan předseda Jakub Michálek, poté pan místopředseda Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, milí občané, dovolte mi, abych stručně odůvodnil, proč byla svolána tato mimořádná schůze. Proto vláda předložila, respektive koaliční většina, návrh zákona, který zavádí dvě zásady do praxe, které už v právním řádu máme, ale nejsou reálně vymahatelné, a to aby členové vlády nemohli pobírat nenárokové veřejné zakázky a nenárokové dotace. Tento návrh zákona jsme se pokusili několikrát zařadit k projednání, ale vždy jsme čelili velkým obstrukcím.
Prostě firmy se zachovaly svým způsobem přirozeně, takže bude z toho výrazně méně. Takže v každém případě útlum podnikatelského sektoru, který ještě zvyšujete tím, že jim zvyšujete daně, bude ve finále znamenat to, že poklesne v určité době výkonnost firemního sektoru. A to nás dožene. Myslím si, že každý, kdo kdy řídil nějaký hospodářský subjekt, tak ví, že není možné i v dobách krize nemyslet na dobu budoucí. A na to se myslí zejména tím, že se inovuje a že se investuje. To je to, co mně na tom vadí. Horší to ještě bude u osob samostatně výdělečně činných. Což se mi zdá, že je úplně padlé na hlavu. Tak my na jednu stranu odebereme EET, to znamená, zruší se EET, říkám my, ale udělala to samozřejmě tato vláda, nažene ty firmy do šedé zóny, aby následně zkonstatovala to, že je třeba od nich vybrat více. Dobře poslouchejte: Zvýšení odvodů pro živnostníky nebude. Nezaznamenal jsem, že by to někdo vážně navrhoval. Ještě jednou: Nezaznamenal jsem, že by to někdo vážně navrhoval. Vždyť přece snad všichni, co tady jste, víte, že pan ministr Jurečka toto navrhuje už třetí měsíc. Já to kritizuji, kritizuje to celá řada ostatních, můžeme se přít o tom, jestli je to dobře, nebo jestli je to špatně, my tvrdíme, že to je špatně, ministr Jurečka tvrdí, že to je dobře. Já na tom dokresluji jednu věc: buď se tedy brutálně lže, anebo ta vláda vůbec nekomunikuje, anebo se vůbec neví, co kdo v té vládě dělá. Diskutujme ideologicky, jestli je to dobře, nebo špatně, budiž, ale pro boha svatého, to ani nevíte, co se chystá? To mi připadá fakt úplně tragické, tohleto. Jinými slovy v zásadě přesně tak, jak to navrhl už před několika týdny, dokonce měsíci, myslím, že je to asi tři měsíce, pan vicepremiér Jurečka. A argument, a to je fakt zajímavé: Je to spravedlivé. Vzpomínáte si na to? Můžeme si to stokrát zopakovávat. Přece to všichni víte. Pro boha svatého, vždyť máte ministra financí z ODS! Kde jsou vaše ideje? Kde jsou vaše názory? Kde jsou vaše vize? Kde jsou vaše argumenty, které zněly v určité době mně alespoň logicky? A ještě to ospravedlňovat tím, že se jim vlastně pomáhá, těm živnostníkům. Fakt nechápu. V každém případě, jak to dopadne? Ty osoby samostatně výdělečně činné si to vezmou někde jinde. Bohužel to je fakt, to je realita. Všichni víme, že klesá poptávka, klesá poptávka vlivem toho, že se zdražuje. To je fakt. Můžeme se bavit o tom, proč se zdražuje, kdo za to může, ale to je jim v zásadě jedno. Oni vidí to, že lidé kupují méně. Tak samozřejmě nárok na to má, já tvrdím, že ne, ale má na to právo, to bych řekl správně. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Punkt. Ano, tady nebude jiná cesta. A proto to nechtěl tenkrát. A popravdě řečeno, trochu jsme mu rozuměli. Taky jsme to nezavedli. Každý ministr financí se snaží jaksi přemýšlet nad tím, kde získá další zdroje. Takže do značné míry jsme i třeba chápali vztyčený varovný prst. Rozumíme si? Nemocenská. Když jsem to slyšel od ministra financí vysvětlovat na té tiskové konferenci, kouzla s karenční dobou, jak to bylo před deseti lety, před sedmi lety a tak dále. Prostě zaplatí se více na té nemocenské. A není to málo. Ti zaměstnanci k tomu, že se jim odebere celá řada drobných benefitů v rámci různých daňových výjimek - a diskutujme o nich, tady bych bral tu diskusi - tak prostě zaplatí více na té nemocenské. Opět kouzla. Já se přiznám, že to DPH jsem vůbec nepochopil. Ne že bych nepochopil, co chcete udělat, to chápu velmi dobře. Mimo jiné, vzpomínáte si tady na to šílené hlasování v říjnu nebo v září, nebo kdy to bylo? Ne, ještě předtím to bylo, někdy v létě 2021, kdy se hlasovalo o tom, jaké budou mít marže ti solární investoři? Já jsem je navrhoval nižší, a ve finále jste si zde prohlasovali, že se jim dají o něco vyšší. K tomu se nechci vracet. Nastavilo se to, řekli jsme, uděláme černou čáru, a tečka. No, popravdě řečeno, máte tam jednu cestu, můžete udělat drobný trik. Vzpomínáte si, jak jsme vás tady prosili, ať už konečně něco uděláte a dáte podporu velkým podnikům? Takzvaný dotační rámec Evropské unie. Kdy to bylo? No v době, kdy letěly už ceny zase přirozeným způsobem dolů. Zatím jste proplatili 5 miliard, z toho 25 vám zůstává. Ale to není úspora na dotačním byznysu. No a pak šetříte na dotačním byznysu dále. Prosím vás, kde je ta úspora na dotačním byznysu? To, že nedám peníze na dopravní infrastrukturu, což udělat můžete, to, že nedám peníze krajům, to, že nedám peníze na údržbu, udělat nepochybně můžete, to nerozporuju, ale nenazývejte to, že to je úspora dotačního byznysu. A pak říkáte, vezmeme na dotačním byznysu dále, 5 miliard to je - Ministerstvo pro místní rozvoj a školství. Opět místní komunikace. Je tam nějaký dotační byznys? A udělat to můžete. Pak tvrdíte, že vezmete 10 miliard ze zemědělství. Tak tam je jasné zase, k čemu míříte. Dokonce i ministr zemědělství, když se ho na to novináři zeptali, tak tam kličkoval jak zajíc! Já se teď bavím o té účetní, o té technické, když už jste to tak nazvali. No a pak tam máte 13 miliard korun, tak ty vůbec netušíte, kde vezmete, s tím, že to ještě doplníte. Já vám to doplním. Nevezmete je nikde. Prostě proto, že ten jede z evropských zdrojů, nikoliv ze zdrojů národních, až na absolutní výjimky, které jsem zde zmínil. Takže určitě můžete šetřit. Dokonce je to nezbytně nutné. Ale prosím, nazývejte to správnými jmény a nelžete zase. Vezmete to ze školství, z dopravy a tak dále. Jinými slovy, ušetříme a výdaje nahradíme půjčkou. Dostanete 5 % z toho velkého Fondu národní obnovy, nebo to můžete vzít z Evropské investiční banky. Ano, tady bychom to podepsali. Proč se nepřišlo s tím, že budeme slučovat tyto agentury, tuto agendu. Že budeme dejme tomu škrtat tyto a tyto organizace, které jsou, což si myslím že je správná cesta. My to uděláme za vás. Takže já jenom říkám, že to je jenom otázka toho chtít, a v určité době, krizové době, a nevyčítám vám, že jste to nedělali první týden, ano, ta situace se vyvíjela. Vždyť na to máte stovky lidí! Vy máte stovky a tisíce lidí na těch úřadech. Můžu se znovu bavit o tom, proč jste zrušili EET, určitě se na tom neshodneme, ale v každém případě důslednější výběr daní by vám určitě nějaké zdroje do rozpočtu přidal. Když to celé sečteme a podtrhneme, tak bychom se začali pohybovat u nás někde na úrovni 40, možná 45 miliard korun. A to je to saldo, nebo to je ta částka, o kterou bychom to saldo každoročně v následujících několika letech stahávali dolů. Radši 40 říkejme. Já si nemyslím, že to je málo. Ale jsou to reálná čísla. Ale to jsou hausnumera. Tak radši řekněte, že to bude méně, ale poctivě to dělejte, současně tím nezničte investice, současně tím nezdemotivujte podnikatelský sektor, současně tím nenažeňte lidi do větší a větší chudoby. A ten strukturální schodek, který máme někde na úrovni 200 miliard korun, dokážeme společně během pěti let dostat tam, kam potřebujeme. A tady mám jednu zprávu, která snad není úplně negativní. Ale na druhou stranu nejsem toho názoru, co říkají někteří škarohlídi, a dokonce možná vaši ještě bývalí kolegové, kteří někde zpoza rohu všechno glosují, že tato země je před bankrotem, že tato země je v katastrofálním stavu. Není to tak. Já tím jenom chci říct, že když se nastaví rozumný postup ve smyslu snižování schodku a bude to po těch 40 až 50 miliardách korun, takže rozhodně nebudeme nic fatálně ztrácet.
Věřím, že včera ke klíčovým ministrům pouze nedoputovala nebo ji v závalu neodkladné práce nevěnovali dostatečnou pozornost. A já nepochybuji, že příslušní ministři dají svým aparátům pokyn, aby informační deficit směrem k veřejnosti neodkladně napravily. Žádáme, aby rozpad této úspory byl zveřejněn způsobem, který umožní standardní veřejnou a opoziční kontrolu kroků vlády, tedy specifikace konkrétních dotačních titulů dle rozpočtových kapitol, konkrétní výši úspory v daném titulu a informace, odkdy bude daný titul zkrácen. Bez neprodlené nápravy tohoto závažného nedostatku totiž není a nebude možná opoziční kontrola ze strany Parlamentu České republiky, stejně jako nezávislých médií a odborné veřejnosti. Tato výzva je reakcí na bezprecedentní netransparentnost a informační deficit, který provází prezentaci úsporného balíčku vlády.